I kdyby byla tato Sněmovna do posledního místa zaplněna, tak se najde asi jen málokdo, kdo pamatuje její začátek. Z nevinné věty tehdejšího velmi odpovědného ministra Martina Bojara, který upozornil na nevěrohodnost firmy Diag Human a měl k tomu důkazy, opravdové důkazy, že ta firma není věrohodná, že z tohoto důvodu firma Novo Nordisk nedostane licenci na obchod s českou krví. Doporučuji vřele. Stáhnout se dá na YouTube. Jmenuje se Stát v roli šaška u pána na Bechyni. Vřele doporučuji ke zhlédnutí. Jsou tam takové ty základní kroky, které se odehrály, ale ještě před deseti lety. Nebo téměř před deseti lety. Paradoxně od té doby se toho odehrálo samozřejmě mnohem víc. To přece nejsou žádné drobné!
Případně si další dotazy připravte písemně, protože já vám nemohu dát tu minutu na doplňující otázku. Já jsem se na to ještě znovu díval do jednacího řádu, ale nejde to, protože to musí být až po odpovědi ministra nebo předsedy vlády.
Možná že tento případ není ojedinělý a na vyjádření posudkové komise čekají takto řady občanů. Děkuji za vaše sdělení, v jakém termínu bude pan Urban uvědoměn o dalším postupu. Děkuji za odpověď.
Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka na ministra zdravotnictví, připraví se paní poslankyně Gabriela Pecková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane ministře, interpeluji vás opakovaně ve věci zdravotnických prostředků a zejména jejich certifikace a problémů jak výrobců, tak notifikovaných osob. Trh, který tvoří vnitřní spotřeba zdravotnictví v České republice, představuje v současné době 24 mld. korun a tvoří mezi 7 až 8 % nákladů na zdravotní péči. Přestože v České republice jsou k dispozici zkušební technologie a odborníci schopní testy a zkoušky provádět, není na těchto pracovištích zajištěn elementární systém opatření zaručující a prokazující validitu poskytovaných výsledků a v procesu posuzování shody nejsou použitelné. Výrobci jsou nuceni hledat výrazně dražší služby v zahraničí. Výsledkem je zdražení a prodloužení procesu uvedení výrobků na trh a to má v konečném důsledku vliv na cenu a dostupnost zdravotnických prostředků. Omezení inovací u výrobců vytváří prostor pro stagnaci aplikovaného výzkumu, vývoje nových technologií a klinických metod a jejich užívání v praxi. A ti externisté pracují ve vašich nemocnicích. Je to široký problém, který vyžaduje koordinaci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zdravotnictví, a já vás prosím o výraznou pomoc těmto výrobcům a notifikovaným osobám.
Nyní paní poslankyně Gabriela Pecková na přítomného ministra Roberta Pelikána, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Až do příchodu pana ministra Ťoka jsem se dmula pýchou, že budu jediný poslanec, kvůli kterému přijde pan ministr do sněmovny. Dnes je Mezinárodní den nezvěstných dětí. Během migrační krize zmizelo 30 tis. dětí. V čem je velký problém zmizelých dětí? Skutečně se to velmi různí. Například v Maďarsku nemaďarské dítě nemůže být nikdy zmizelé.
Děkuji paní poslankyni Gabriele Peckové a pan ministr je připraven na odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Já jsem dostal informaci při přípravě na tuto interpelaci, že ji řeší aktivně. Ale nechci tu mluvit za ministra vnitra. On se vám určitě rád sám pochlubí tím, co v tom dělá. Pokud jde o mě, tak skutečně Ministerstvo spravedlnosti organizuje v rámci předsednictví Rady Evropy konferenci k problematice migrace dětí bez doprovodu, což je problematika zajisté související, úzce související, ale přece jen poněkud odlišná, protože naše gesce je poněkud odlišná. Takže při vší snaze, obávám se, že vám neumím lépe odpovědět, protože jsem přesvědčen, že to je problematika Ministerstva vnitra.
Ale já jsem se na vás obrátila ze dvou důvodů. A právě proto, že je ctí Ministerstva spravedlnosti tuto konferenci v září pořádat, proto jsem myslela, že by bylo vhodné nebo dobré v rámci našeho předsednictví se o toto pokusit.
Děkuji. Pan ministr, jestli chce ještě pokračovat? Prosím, pane ministře.
A když ne my, tak věřím, že na vnitru se o to opravdu starají. Zdá se mně z těch podkladů, že ano.
Děkuji panu ministrovi.
Tehdy mělo jít o přechodný nástroj na řešení palčivého problému, se kterým se potýkala města a obce, ve kterých infrastruktura zdaleka nepostačovala požadavkům. A právě na základě jejich podnětů jsem návrh na zřízení dotačního programu podala. Ani po třech letech fungování programu, který podle mého přesvědčení prokázal svůj smysl, nejsou všechny oprávněné požadavky uspokojeny, což ostatně i vyplývá z odpovědi vašeho předchůdce na moji nedávnou interpelaci ve stejné věci. Zajímalo by mne, zda jsou pro ukončení skutečně dány důvody, tedy především do jaké míry byly uspokojeny požadavky vyplývající ze studie zpracované před zahájením programu. Děkuji za odpověď. A prosím, aby vzhledem ke skutečnosti, že půjde o odpověď písemnou, byla podložena jasnými a klidně i vyčerpávajícími čísly, díky kterým bude možné si udělat o situaci obrázek.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 57. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Máme na dnešek celkem čtyři písemné interpelace. Tou první je interpelace pana poslance Karla Fiedlera ve věci národního plánu výuky cizích jazyků a pan poslanec Fiedler interpeluje pana předsedu vlády. Ten je omluven, nicméně u této interpelace nám pouze chybí hlasovat o návrhu usnesení. Já poprosím pana poslance, aby návrh usnesení zopakoval.
A já jsem si nestihl spočítat ministry.
Pan ministr Ťok se omlouvá až od 17 hodiny - ten by tu měl být také.
Ano, pan ministr pro přítomnost Herman má stabilně dobrou účast...
Takže mohu říci, že někteří ministři zde odpoledne budou.
Ono to nicméně nesouvisí s touto mou interpelací. Takže já nebudu zbytečně natahovat čas. Takže já nevím, jestli má vůbec smysl, abych znovu zopakoval to usnesení nebo aspoň dvěma větami připomenul, o co jde, když stejně hlasovat nemůžeme. A otázkou je, jestli vůbec budou opět probíhat dále písemné interpelace.
Tak já se zatím pokouším přivolat kolegy z předsálí.
Já ještě pane předsedo, jestli bych mohl, když jsem tedy u pultu, protože jaksi nejsem obdařen přednostním právem. Ale je to opakující se stav.
Nicméně toto není v moci grémia Sněmovny. To znamená, můžeme to brát jako inspiraci pro příští Poslaneckou sněmovnu. Pokud bude měnit jednací řád, tak může upravit i institut písemných interpelací.
Dovolím si říct, zopakuji oblíbenou větu vašeho stranického kolegy a mého předsedy výboru.
Děkuji, pane předsedo. Páni dva ministři, dámy a pánové. Já vaším prostřednictvím se slovy kolegy Fiedlera nebudu souhlasit z pohledu účasti. Já se totiž bojím, že většina kolegů, kteří tady nejsou, tak nejsou právě proto, že vědí, že tady nejsou ministři a že vlastně interpelace nebudou. A to je ten problém. Kdyby kolegové věděli, že tady interpelující budou mít partnera a budou tady ministři, tak jistě přijdou podpořit své kolegy v rámci interpelace. Takhle je to bohužel pouze slovní fraška. Ta interpelace se vleče. Minulý čtvrtek na dopolední nebyla, na odpolední přišla. Bylo mi řečeno, že tento týden bude, přesto není. Čili bohužel není co dneska projednávat. A omlouvám se tedy těm, co přišli podpořit moji interpelaci, že dneska projednávaná nebude.
Děkuji. Já předpokládám, že byste navrhoval přerušení, ale vzhledem k tomu, že paní ministryně je omluvena, tak trvá přerušení této interpelace. A já prosím pana poslance Valentu, který v třetí interpelaci chce interpelovat paní ministryní Šlechtovou.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi.
Za prvé, Ministerstvo dopravy se nerozhodlo, toto je záležitost, kterou probíral výbor pro Evropskou unii celé vlády, a celá vláda se rozhodla, že nebude iniciovat žalobu proti Německu kvůli mýtu, nebo kvůli dálničním známkám, abych byl úplně přesný. Takže toto je výsledek z pondělního zasedání vlády, kde se tato věc probírala, a existuje na to i usnesení.
Děkuji panu ministrovi.
Obrátím se tedy na pana premiéra napříště. Vy ho určitě vybavíte informacemi.
Pokračuje tedy interpelace pana poslance Ludvíka Hovorky na ministra zdravotnictví a na stejného ministra se připraví paní kolegyně Kovářová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
K případnému sloučení s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie, které bylo odděleno od Fakultní nemocnice u sv. Anny v 90. letech, uvádíte, že i takový krok Ministerstvo zdravotnictví v delším časovém horizontu zvažuje. Nicméně musíme mít jistotu, že sloučením nedojde k destabilizaci tohoto poskytovatele vysoce specializované péče. Jak se dosáhne sjednocení úhrad nemocnicím? Ví se, že jedna třetina nemocnic by zůstala zhruba na stejném, jedna třetina by dostala přidáno a jedné třetině by se muselo vzít, a to by muselo být politické rozhodnutí. Zase tam nebudou tvrdá data za skutečně pořízené léky a zdravotnické prostředky.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová a posledním interpelujícím bude pan poslanec Petr Bendl.
Vážený pane ministře, Sněmovna včera schválila návrh, který navýší daňové zvýhodnění pro dobrovolné dárce krve. Precizuje také pravidla týkající se dárců krvetvorných buněk. Otázka, kterou novela v důsledku kompromisu nakonec neřeší, je motivování veřejnosti, aby se zapsala do registru dárců krvetvorných buněk, respektive kostní dřeně. V době, kdy byla novela projednávána, jsem dospěla k dohodě s vaším předchůdcem, panem ministrem Němečkem, že namísto legislativního řešení, které se v tomto směru nezdálo zcela vhodné, bude řešení této otázky nelegislativní cestou za spolupráce ministerstva a zdravotních pojišťoven. Vážený pane ministře, platí tento závazek i nadále? Pokud ano, co přesně a kdy podniknete, aby se v registrech dárců krvetvorných buněk, respektive kostní dřeně, rozšířily počty potenciálních dárců?
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Toto však má dopad i na firmy, které pravidla dodržují a nikdy nepodváděly. Finanční správa jim ale zadržuje peníze. Proto se chci zeptat, proč je postupováno takto restriktivně. Jaký je objem peněz, které jsou takto zadržovány? Kolika firem se to týká a kolik z těchto firem se v minulosti dopustilo nějakého daňového deliktu?
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Panu kolegovi Jaroslavu Holíkovi propadly interpelace, i když jsem byl připraven vzhledem k tomu, že jsme začínali hned po interpelacích na předsedu vlády, ho vyslechnout, ale není tady, takže jeho interpelace definitivně propadly.
Neúčast paní Šlechtové mě velice mrzí, protože už je to opakovaná neúčast. Jedná se o národní elektronický nástroj, který provozuje její ministerstvo. Takže vás prosím o přerušení tohoto bodu do přítomnosti paní ministryně.
Takže já dám slovo panu místopředsedovi, aby přednesl svou interpelaci na pana ministra obrany.
Děkuji, vážený pane předsedo. Stručně jenom uvedu důvod své interpelace. Byl jsem znepokojen otázkou přidružení 4. brigády rychlého nasazení Armády České republiky k vedení 10. obrněné divize německého Bundeswehru. Jsem trochu zmaten z toho, jakým způsobem se s mou interpelací pan ministr obrany vypořádal, protože jeho odpověď je plná rozporů, a to nejen slovních. Předpokládám, že pan ministr Stropnický jako herec si uvědomuje sílu vyřčeného slova. Já na rozdíl od něj jako právník ho mohu ubezpečit, že slovo napsané má váhu ještě mnohem větší. Nakonec některé smlouvy se nemohou uzavírat ústně a musí se uzavírat písemně a rozdíl tedy mezi slovem vyřčeným a psaným je dán. To přece bylo možné. Já osobně bych proti takovému znění nenamítal vůbec nic. Dá se to také interpretovat jako uznání jisté formy vazalství. Ve své odpovědi dále sám říkáte, že záměrem dokumentu není pouze - a slovo pouze zdůrazňuji - společné cvičení. Z této formulace jasně vyplývá, že záměrem je tedy něco víc než jen, pouze, vojenské cvičení. V souvislosti s vaším tvrzením, že deklarace nemá žádnou váhu, že je vlastně jenom takovým bezcenným cárem papíru, nevím, jak vám tedy mám rozumět. Buď platí jedno, nebo druhé. Která varianta je správná? Proč tedy máte ten rozpor ve své odpovědi? Vaše odpověď, že tuto otázku považujete za řečnickou, mě opravdu neuspokojuje. Svědčí buď o vaší nekompetenci, nebo - a to by mě zaráželo ještě víc - o aroganci ve vaší odpovědi. Nevím, která z možností je horší. Obyčejně však jdou tyto vlastnosti ruku v ruce. V pokračování pak uvádíte, že 4. obrněná brigáda podpisem dokumentu samozřejmě nezačala podléhat vůli německé vlády. Promiňte, ale mně to tak samozřejmé nepřipadá. Je smutné, že ministru obrany musím připomenout posloupnost branné moci. Pokud ano, obávám se, že se nebude jednat zrovna o operativní způsob rozhodování. Prosím vás tedy o vysvětlení, která z variant je správná. Takové vysvětlení totiž nepožaduji pouze já. Ta interpelace totiž vyplývá z toho, kolik rozhořčených dopisů z vašeho rozhodnutí jsem obdržel do své poslanecké pošty. A promiňte, vaše odpověď, že na takový dotaz nebudete odpovídat, protože je irelevantní, považuji pouze za důkaz vaší arogance, ale také nekompetentnosti. Nevím, která z možností je horší. Obyčejně však jdou tyto vlastnosti ruku v ruce. Možná byste si měl připustit, že kritériem relevantnosti otázky není to, zda se vám líbí, nebo nelíbí, nebo zda se vám na ni chce, nebo nechce odpovídat. Jsem toho názoru, že demokracie je založená právě na tom, že každá otázka je otázkou relevantní a každá otázka si zaslouží odpověď. Zejména by se to mělo týkat právě otázek nepříjemných. Důvody, které mě k tomuto dotazu vedou, jsem, myslím, vysvětlil dostatečně a srozumitelně. Budeme se zabývat bodem 343, což jsou ústní interpelace podle vylosovaného pořadí. Kolega Hovorka se hlásí jako první vylosovaný a přednese svůj dotaz na předsedu vlády.
Vážený pane premiére, navazuji na svoji dřívější interpelaci. Odvětví výroby zdravotnických prostředků se potýká s neustálou novelizací evropských předpisů, které kladou významné požadavky na výrobce a především pak na notifikované osoby, které vykonávají certifikaci zdravotnických prostředků. Celkový počet notifikovaných osob v Evropě klesá s rostoucími nároky na jejich činnost a vybavení. Za této situace může vláda výrazně pomoci zlepšit situaci výrobců a notifikovaných osob zajištěním koordinace Ministerstva průmyslu a obchodu, Ústavu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Elektrotechnického zkušebního úřadu, sekce podnikání a majetkové podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví a jeho fakultních nemocnic a Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Technologické agentury České republiky a laboratorní kapacity univerzit. Příští týden pořádá podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku jednání na tato problematická témata.
Nyní je vylosovaný pan poslanec Tomio Okamura jako druhý, připraví se pan kolega Josef Hájek.
Už po desetiletí mají totiž manažeři státních firem bez ohledu na výsledky neuvěřitelné platy a odměny. Za celá léta od dob, co jste byl ministrem financí, jste s tím nikdy nic nedělal a nic jste s tím nedělal ani jako premiér. Žádám vás, zveřejněte platy všech manažerů státních firem, které překračují plat ministra. A co váš podpis pod privatizací OKD, která způsobila České republice miliardové škody? To jste mi však zamítli.
Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. Jistě nejen vy se budete těšit na tu odpověď. Pan poslanec Josef Hájek a připraví se pan poslanec Jiří Koubek. Pan poslanče, máte slovo.
Pane předsedající. To, že se jednalo o nevýhodný prodej, konstatovala ve svém usnesení Poslanecká sněmovna. Je pravdou, že tato vaše korespondence vám byla ukradena, a určitě není slušné číst takovou korespondenci. Pojala mě hrůza, jaké právní nepřesnosti obsahují argumenty obžaloby." Pokud ne, tak proč? Pokud ano, tak s jakým výsledkem? Děkuji za odpověď.
Opět platí, že do 30 dnů dostanete písemnou odpověď od předsedy vlády.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný premiére, je mi líto, že nejste přítomen na dnešních interpelacích. Obracím se totiž na vás opětovně v kauze prodeje sídliště Písnice společností ČEZ. Podle sdělení společnosti Kennial jsou důvodem právní vady tendru a žaloba nájemníků na určení vlastnictví.
Ten eskaluje tím, jakým způsobem přistupuje k Washingtonské smlouvě současný americký prezident. To jsem nijak nezpochybnil. Zpochybňuji tedy jenom to, jestli konkrétní přidružení Armády České republiky k německému Bundeswehru má sloužit základním potřebám obrany jiného společenství, ve kterém jsme také a které je pro nás primární, a to je Evropy. To skutečně zpochybňuji, protože k tomu nedošlo. A vy jste řekl ve své odpovědi velmi zajímavou věc. To se v německém Bundestagu opravdu ještě nestalo. A pravděpodobně po diskuzi s nimi by se to nestalo ani tady. Opravdu ne. Já jsem se ptal - a to byl také ten důvod, proč jsem se znovu ptal na vaši podporu či nepodporu politiky německé vlády. Vy jste mi odpověděl a za tu část té odpovědi děkuji. Ale na tyhle věci, které jste naznačil, na ty mi neodpovídáte. Rozumím tomu, že pro vás vypracoval odpověď nějaký právní útvar Ministerstva obrany.